Poté byl vytvořen finální návrh tohoto pozměňovacího návrhu, který výbor projednal a schválil na své 23. schůzi dne 15. října 2015, a přijal následující usnesení: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany MgA. Pan ministr zde již v rámci svého úvodního slova zmínil hlavní změny, které jsou navrženy v komplexním pozměňovacím návrhu. Jde především o úpravu systému motivačních odměn pro vojáky v záloze, a zejména v aktivní záloze. K této problematice se ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy, abych nezneužívala postavení zpravodajky. Dále jde o redefinici ustanovení týkajících se přístupu k vojákům zařazeným v aktivní záloze, konkrétně k vojákyním, ne k vojákům, které ve chvíli, kdy otěhotní, tak nastává taková disproporce mezi vojákyní z povolání a vojákyní v záloze, což není úplně systematické.
Jak dlouho bude město schopno udržovat Pražskou plynárenskou? Jak dlouho budeme trpět to, že se nám solární baroni smějí? Vy opravdu chcete takovýhle paskvil? Ale mně to nestačí! To je to nejodpornější, co v politice existuje! To jsou ti, kteří nebyli nikam zvoleni, protože lidé odmítli jejich mandáty, protože se chovali, promiňte mi, proti těm lidem, kteří je zvolili v minulém volebním období. Kde je rovnost občanů před zákonem? Prosím vás, k čemu to tady chcete diskutovat! Tohle je zákon, který je proti zájmům České republiky, proti zájmům veřejného sektoru, je ve prospěch zájmů těch, kteří chtějí zrušit jakýkoliv veřejný sektor, cokoliv, co vlastní stát, město nebo obec nebo i občanské sdružení, dneska podle zákona spolek. A já jsem přesvědčen o tom, že je naší povinností ho odmítnout. A ne odmítnout jen tak, že snad neuděláme nic proti korupci. Dobře, využijme usnesení Senátu, využijme toho, že můžeme uložit vládě jako Poslanecká sněmovna, protože doufám, že jsme pořád ještě v parlamentní demokracii a můžeme uložit vládě, aby předložila návrh zákona, který bude řešit, jak se registrují smlouvy, které nakládají s veřejnými penězi.
Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Takže to není jenom na Allianz, jsou tam také Kanaďané - půl na půl.
Děkuji.
Dovolte, abych zareagoval na pana ministra Mládka. Ono je snad úplně jedno, kdo to vlastní, ne?
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat těmi, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy.
Mimořádně podrobná byla také debata na plénu Senátu, o čemž vypovídá její délka, která přesáhla čtyři hodiny. Poznatky ze studijní cesty senátorů na Slovensko a do Rakouska byly pro projednávání návrhu zákona v Senátu velmi podstatné. Některé organizace ale naopak data získaná z registru smluv zpracovávají na komerční bázi. Za zmínku také stojí značně skeptický pohled zástupců slovenských obcí na přínos registru smluv a názor rakouských zástupců veřejné správy, starostů i státních úředníků na povinné zveřejňování smluv v registru vyjádřil jeden ze senátorů jediným slovem - nesmyslné. Tím je ona zvláštní sankce neplatnosti neuveřejněné smlouvy, která má zajistit samovymahatelnost zákona. Z diskuse jasně vyplynulo, že většina senátorů pohled na tuto novinku v právním řádu nesdílí a kloní se spíše k tradičním a osvědčeným sankčním mechanismům. V plenární rozpravě dále zazněla řada výhrad, námitek i varování před dopadem zákona o registru smluv, a to zejména na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu, krajů, obcí. Posledním tématem, které kolegové senátoři často zmiňovali ve svých vystoupeních, byl trvalý a velmi citlivý nátlak vůči zákonodárcům ze strany Rekonstrukce státu.
Děkuji panu senátorovi Jaromíru Strnadovi a nyní v rozpravě pan poslanec Jan Klán. Mám zatím čtyři přihlášené.
Nyní se dostaneme k tomu, jestli tedy schválit senátní verzi, nebo sněmovní verzi, nebo žádnou verzi. Uvidíte, jestli vás přesvědčím, anebo ne, co je nejlepší. Zákon o registru smluv je totiž pouze zaměřen na formální, tedy procesní stránku předmětných problémů, které jsou obsahem jiných zákonů daných předmětných oblastí. Můžeme mít předmět státní majetek, což je zákon o majetku státu. Zákon o registru smluv je v tomto smyslu pouze doplňujícím , podotýkám znova doplňujícím zákonem k zákonům, které regulují předmětný problém. To, že veřejnost bude mít možnost nahlížet i do špatné smlouvy, nic přece nezachrání. Potřebou se v tomto případě rozumí uspokojení společenské poptávky, která má být uspokojena ve veřejném zájmu. Je tedy prověřována v kritériu účelnosti. To zákon o registru smluv ale neprověřuje. To si, dámy a pánové, musíme taky uvědomit. Zde nastává totiž značný rozpor. Registr smluv totiž pouze dává formální informaci, ale nic neříká o ekonomické racionalitě. Dále nepodává informace o účelu, ale jen formální informace o subjektech smlouvy. My totiž ale potřebujeme ex ante, dopředu, vědět, že uvažovaná alokace zdrojů je společensky potřebná, tedy že odpovídá dané potřebě. Furt se o něm jenom mluví, diskutuje. A to je ta alfa a omega. Ne registr smluv, ale zákon o vnitřní kontrole veřejných financí. Druhým protikorupčním zákonem, který hraje velice významnou roli, a už jsem zde o něm také mnohokrát mluvil, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Sice nevím kdy.
Ptám se zde na plénu Sněmovny, protože věřím, že ve Sněmovně smím beztrestně hovořit o politice v českých zemích, a chci jasnou odpověď, podle jakých pravidel se v České republice bude řešit problém imigrace a s ním související rozvoj islámu v České republice. Smí, či nesmí občan České republiky dle ministrova výkladu trestního zákona usilovat o neudělení vyšších práv církvi dle českého zákona o církvích? Dámy a pánové, žádám zde, právě na plénu Sněmovny, jasné odpovědi. Pan ministr Pelikán tvrdí, že pokud máme v Listině základních práv a svobod zakotvenou svobodu vyznání, snad se ta svoboda týká i jednoho ze čtyř největších náboženství ve světě - islámu. A doufá, že islám nebude ze svobody vyznání vyloučen. Já doufám, že křesťanství bude mít v České republice větší práva než islám. Já doufám, že islám nikdy v České republice vyšší práva církví dle zákona o církvích nezíská. A chci jasnou odpověď pana ministra, zda mě i ostatní se stejným názorem chce za to kriminalizovat. Nedávno jsem o islámu slyšela slova, která vám nyní přečtu. Prosím, aby pan ministr jasně řekl zde na plénu všem, zda jde, či nejde dle jeho slov o trestný čin, když někdo veřejně pronese tyto věty: "Islám není náboženství, islám je životní filozofie. Islám je něco z naprosto cizí odlišné kultury, kterou, pokud to umožníme, přijmeme. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit, a je to něco, co jestliže implantujeme do naší civilizaci, tak nás to zničí." Na to chci slyšet jasné odpovědi. Děkuji za pozornost.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu výrazně stručnější. Chtěl bych ho zařadit dnes za již pevně zařazené body. Pro připomenutí, jedná se o novelu zákona, která má jednoznačně určit trestnost vojenské služby u tzv. Islámského státu. My máme obsáhlou právní analýzu, která jednoznačně říká, že to je reálný problém. Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, kdy je z veřejně dostupných zdrojů známé, že minimálně v jednom případě se do útoku zapojil právě navrátilec z Islámského státu, tak za této situace je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům. Proto vás žádám o podporu mého návrhu.
Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.
Takže netýká se to tohoto bodu 7 a prosím, aby byl zařazen tak, jak byl navržen na pořad schůze.
Nyní tedy pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem k pořadu schůze, připraví se pan poslanec Koníček.
Dobrý den, dámy a pánové. Já nechci v rámci schvalování programu zneužívat přednostního slova a už vůbec netoužím po tom, abych argumentačně jakkoli soupeřil s paní poslankyní Havlovou. Já jsem křtěný, já jsem biřmovaný, já jsem věřící, aniž bych to někomu vnucoval, svoji víru, a jsem předseda klubu politické síly, která se definuje jako křesťanská a konzervativní. To ano, to je důležité a na to se soustřeďme.
Konečným důsledkem přijetí novely samozřejmě nesmí v žádném případě být to, že cestovní kanceláře nebudou moci pokračovat ve své činnosti na základě společného postupu pojišťoven. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jsem byl ujišťován, že pojišťovny budou i nadále poskytovat pojištění pro případ úpadku, a pokud ne, tak má případně Ministerstvo pro místní rozvoj připravenu alternativní variantu. Alternativa však připravena nebyla. Současná kritická situace ukazuje na absolutní nedokonalost stávající legislativy, kdy na jedné straně cestovní kanceláře mají zákonnou povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku, a na druhou stranu však neexistuje institut, který by přiměl pojišťovny tento pojistný produkt nabízet. Děkuji za pozornost. A samozřejmě ten senátní návrh, jak jsem říkal, je potřeba podpořit.
Ve svém druhém vystoupení se chci zaměřit na budoucnost, už ne na to, co bylo, a tady zaznělo garanční fond. Do roka to bude schváleno, nebo předloženo Sněmovně? To je přece velký rozdíl. To je prostě nemorální. A teď říkám, my všichni.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Jestli tomu tak není, rozpravu končím.
Musím říci, že tady se nám trošičku míchá dohromady cíl toho zákona, což je ochrana spotřebitele, dávání toho zákona dohromady s občanem a se živnostenským zákonem. A v tuto chvíli musím říci, že ano, prostřednictvím pana předsedajícího, bych si dovolila odpovědět na to, ano, já jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nesu odpovědnost. Tady bych chtěla opravdu na rovinu říci, a vzhledem k tomu, že mě nechrání žádná imunita poslance, nebo na této půdě nejsem ničím chráněna, tak samozřejmě mohu mluvit pouze v obecné míře. Máme tady spoustu cestovek, v České republice je přes 900 cestovních kanceláří. Ministerstvo pro místní rozvoj od doby, kdy se vlastně pojišťovny rozhodly nepojišťovat, obdrželo spoustu oznámení o tom, že pojišťovny vypověděly smlouvy, nebo že spíše nebudou pojišťovat nadále. Já jsem velmi ráda, že jsme se dohodli v Senátu, že projde tento pozměňovací návrh, a vzhledem k tomu, že já osobně jsem velmi nešťastná z celé té situace zachování se jednotlivých aktérů na trhu - protože to není boj pojišťoven nebo cestovek. A pokud nyní přistoupíme na to, že přijmeme senátní návrh, tak je to jediná možná věc a v podstatě stav, kdy můžeme společnými silami zachránit tu situaci, která nastala. My to máme písemně, máme to v zápisech z našich jednání. V tu chvíli to odmítlo i Ministerstvo financí. A ano, já nesu veškerou odpovědnost, protože jsem šéfem toho resortu, který tento návrh podává, a také ji vnímám, také ji beru, protože musím. Nicméně bych opravdu chtěla Poslaneckou sněmovnu požádat, aby byl přijat pozměňovací návrh Senátu. A tady bych chtěla ještě reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na dotaz pana poslance Stanjury ohledně garančního fondu.
Děkuji vám. Prosím sněmovnu o klid! Kdo je proti? Děkuji vám. Ve dnech 24. až 27. listopadu z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Jiří Mihola. Předtím, než začnu jednání o pevně zařazených bodech, mi dovolte vzhledem k tomu, že jde o návrhy zákonů vrácené Senátem, abych vás požádal na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Jaromíru Strnadovi, Janu Hajdovi, Ivu Valentovi a Radko Martínkovi. Než dám hlasovat o vystoupení senátorů, ještě jednou žádám sněmovnu o klid! Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh zákona Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. Nyní žádám zástupce navrhovatele, aby se vyjádřil k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům.
Já se pokusím jenom ve zkratce shrnout, co je z mého pohledu obsahem senátního návrhu s pozměňovacími návrhy. Sněmovní verzi nebudu dlouho představovat, tu znáte. Jsou to slova, která tam jsou jednoduše navíc. Ve stručnosti tu, že už to není registr smluv. To znamená, že vynětím základní podmínky nezveřejněná smlouva neplatí, už to není registr smluv.
Děkuji panu senátorovi Ivu Valentovi. Nyní dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
My ten návrh zákona máme v Poslanecké sněmovně 16 měsíců. Ale za to někdo může! To nespadlo z nebe ani z Bruselu. O tom jsme se bavili ve třetím čtení. Senát naprosto správně přijal ten pozměňovací návrh a já chci ocenit práci Senátu. Ale pokud si vláda občas stěžuje, že opozice něco blokuje, že něco trvá dlouho, tak tady je to vina paní ministryně. A jak to má splnit, když ta druhá skupina všechny dopředu varovala "za takových podmínek my ty pojistné smlouvy prostě neuzavřeme"? A dneska slyšíme hezká, krásná slova o tom, jak jsme našli u kulatého stolu v Senátu konsenzus. Ten konsenzus jsme našli proto, že ta jedna strana splnila to, co říkala dopředu: pokud to takhle navrhnete, nic nás nedonutí, abychom pro sebe uzavírali nevýhodné pojistné smlouvy. Mimo jiné by tím porušili své povinnost, tak jak to kontroluje regulátor, to je Česká národní banka. Tak o jakém konsenzu tady mluvíme? Ono to naštěstí projde, ale - a mě teď nezajímá výmluva, kdo na ministerstvu to chystal. Tohle je politická odpovědnost paní ministryně, nikoho jiného. Opakovaně jsme na to upozorňovali, dokonce jsme navrhli řešení a paní ministryně opakovaně byla proti. Já myslím, že je to varování pro nás pro všechny, abychom se nesnažili regulovat úplně všechno a hlavně abychom nedávali povinnosti jednomu soukromému subjektu, které má zajistit u jiného soukromého subjektu. Slyšel jsem dneska v médiích, že je to ochrana spotřebitele, protože do zákona jsme dali, co jeden soukromý subjekt má měsíčně posílat jinému soukromému subjektu. Ale budiž, to ničemu neuškodí na rozdíl od toho bezlimitního plnění, jenom je to podle mě zbytečné. Stačilo poslouchat opozici. A určitě se shodneme, že to není typický pravolevý střet. Nebo možná je, protože ti zastánci regulací jsou v naprosté většině případů vlevo na politické mapě a my odpůrci regulací jsme vpravo, protože si nemyslíme, že stát ví lépe než ti, kteří podnikají, jak to mají dělat a jaké jsou dopady. Já chci poděkovat Senátu jako instituci, že tady zatáhl za záchrannou brzdu, že nám to vrátil včas. Já jsem, a nejsem určitě jediný, dostal žádost obou asociací cestovních kanceláří o to, abychom to podpořili. A pak to opravujete.
Nyní mám písemné přihlášky ke změně pořadu schůze a vidím přihlášky z místa. Prosím všechny ty, kteří diskutují něco jiného, než je program schůze, aby diskusi přenesli do předsálí.
Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, že podpoříte můj návrh.
Paní kolegyně, máte čísla tisků? Prosím, pane předsedo.
Je to technická novela energetického zákona, která legislativně technicky řeší to, aby Energetický regulační úřad měl od 1. ledna 2016 vedení. Bohužel tento zákon se již do konce roku schválit nestihne.
Pan ministr Jan Mládek. Nyní pan předseda klubu ANO Faltýnek.
Já bych přednesl konkrétní návrh, který by naše určitý kompromis mezi těmi stanovisky, která tady zazněla, a sice chtěl bych poprosit sněmovnu, abychom se usnesli na tom, že dnes budeme jednat a hlasovat i po 19. a 21. hodině, a pak se určitě dostane na všechny zákony, které jsou tady označovány jako prioritní.
Dobře, to nebyl bod programu, to byla organizační záležitost, dáme o ní hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, žádám zařazení nového bodu, a to informaci pana ministra spravedlnosti k jeho otevřeným výzvám kriminalizovat Blok proti islámu za snahu zastavit radikální projevy islámu v České republice. Tento bod chci zařadit jako první bod ve čtvrtek po písemných interpelacích. Takový tweet sdílel na sociální síti pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán po akcích 17. listopadu na Albertově v Praze. Narážel tak na projevy některých řečníků a na činnosti policie. Prosím o zařazení tohoto bodu i na základě vyjádření bývalého ministra spravedlnosti a poslance ODS a dnešního europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila, kterého mi dovolte také citovat: "Takový radikální výklad tohoto ustanovení považuji za nebezpečný. Jsem velkým zastáncem svobody slova, a i když třeba s řadou výroků pana Konvičky nemusím souhlasit, neznamená to, že když se někomu nelíbí islám, dopouští se tím trestného činu. Ostatně se nelze lidem divit, že mají po úrocích Islámského státu v Paříži nebo na ruské letadlo z těchto islámských fanatiků obavy."
Já vám rozumím, paní poslankyně. Přeruším schůzi, než se uklidníte... Snad to nebude potřeba. Prosím, pokračujte.
"Možná by se pan ministr měl zabývat spíše radikálními muslimskými kazateli, kteří v západoevropských mešitách otevřeně vyzývají k násilí na Evropanech." Konec citace. Dámy a pánové, možná se někteří z vás nyní ptáte, proč žádám zařazení tohoto bodu místo toho, abych prostě sepsala standardní písemnou interpelaci, na kterou mi musí pan ministr Pelikán do 30 dnů odpovědět. Proč je má otázka natolik závažná, že žádám její řešení na plénu Sněmovny? Má právo si dát do svého názvu to, že bojuje proti progresi islámu do naší kultury? Nebo nemá občan či spolek právo se bránit prorůstání islámu do naší společnosti dle pana ministra spravedlnosti, který má nemalý vliv na strukturu státních zastupitelství? Právě v době, kdy má dojít k zásadní zákonné změně struktury státních zastupitelství?
Děkuji panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal, kterého ale nevidím, takže ruším jeho přihlášku.
On rozehrál ten příběh, jak to vypadá v podnikatelském prostředí, cestovním ruchu, a já k tomu přidám ještě pár vlastních postřehů. Na úvod zde přiznám střet zájmů. Většina cestovních kanceláří má sepsány smlouvy většinou do konce kalendářního roku. Takže to se děje i v těchto dnech. Protože dokud to neprojde opravdu až podpisem pana prezidenta, tak to není ještě zcela nově schválená novela tohoto zákona. Samozřejmě můžou, ale už budou mít sankce, už správně musí přijít na živnostenský úřad, nahlásil konec prodeje zájezdů. Takže v takové fázi se nyní nacházíme. I já chci poděkovat Senátu, protože jsem sledovala celý ten postup. Máme na trhu - ne na trhu, máme cestovní kanceláře, které se sdružují ve dvou asociacích. Měl jiný názor tehdy než já. Pojišťovny byly ochotny také k tomu přispět. Tak to funguje v mnoha státech. Nebudu tím opět zdržovat, už jsem to tady říkala ve svých minulých vystoupeních. A v tomto případě jsem také velmi ráda, že 22. října to bylo kromě dvou senátorů, kteří hlasovali proti, pět, tuším, se zdrželo, tak přes 60 senátorů toto podpořilo. Takže se vyjadřuji pro toto souhlasné stanovisko. A vám všem děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni za její příspěvek.
Já bych jenom ve stručnosti chtěl podpořit slova pana kolegy Stanjury.